Dobrý podvečer, pane předsedající, pane ministře, páni ministři, paní ministryně, kolegové, kolegyně.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Přesto je třeba si připomenout, že jelení a srnčí zvěř do našich lesů přirozeně patří, zrovna tak jako divoká prasata, malí savci a různé ptactvo. To vše je důležité pro zachování rovnováhy a je jasné, že musí také něco jíst.
Protože jsme o tom mluvili podrobně na zemědělském výboru, tak chci upozornit na skutečnost, že oblast zemědělství a zemědělci obecně, potravináři, jsou řeknu motivováni velmi k tomu, aby čím dál tím více využívali obnovitelných zdrojů, aby se chovali v souladu s přírodou a aby řekněme co nejméně poškozovali životní prostředí, a tudíž využívali obnovitelných zdrojů. Hledají se cesty. Víte, že zemědělci využívají zejména bioplynové stanice, ale také malé vodní elektrárny, zkrátka všechny možné obnovitelné zdroje využívají k tomu, aby se stali lépe konkurenceschopnými na straně jedné a na straně druhé aby chránili přírodu a krajinu. Proto velmi prosím, pane ministře průmyslu a dopravy, abyste našli řeknu takovou úroveň, která nepovede ke spekulacím na trhu, že budou velké finanční subjekty čekat, kteří malí slušní, kteří měli nějaký finanční plán využití obnovitelných zdrojů ke svému fungování, aby se někdo těšil na to, jak začnou krachovat, protože jim to prostě nebude vycházet. Proto je nutné, abyste přišli s nějakým návrhem. Myslím si, že odpovědností ministra by bylo říci, co preferuje, a ne že si počká na to, co nakonec vypadne z Poslanecké sněmovny. To by byla velká nezodpovědnost. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. A nyní pan poslanec Kolovratník je na řadě. Pokud ho nevidím v sále...
Strašně moc se omlouvám, dobré odpoledne. Je to podpora v tom smyslu, aby veškerá drážní doprava na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové mohla mít šanci na to, být vyňata z výpočtu platby na podporu obnovitelných zdrojů.
Nyní pan poslanec Pávek, připraví se pan poslanec Jurečka.
Budu velmi, velmi stručný. K tomu si dovolím říct pár vět, protože opravdu mi na tom hodně záleží.
Děkuji, nyní pan poslanec Jurečka a připraví se pan poslanec Třešňák.
Děkuji.
Principem navrhované právní úpravy je zakotvit přímo do energetického zákona zákonné zmocnění obce vydávat nařízení, kterým je možné stanovit, že některé formy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory, a to držitelem licence při výkonu licencované činnosti nebo zprostředkovatelem při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích, jsou v obci nebo v její části zakázány. Tady děkuji výboru za podporu, toto považuji za nejdůležitější věc pro starosty a starostky po celé republice. Stejně jako vidíme na obcích na začátku napsáno, že je tam zakázán podomní prodej, stejně tak bude možno zakázat i podomní prodej elektrické a jiné energie. Poslední dva tisky velmi rychle. Sněmovní dokument 7389: povinnost prokázat finanční předpoklady k zajištění výkonu činnosti zprostředkovatele je pro výkon činnosti zprostředkovatele nezbytná. Je žádoucí, aby osoba zprostředkovatele poskytovala jistoty nejen ohledně kvality samotných žadatelů, ale též jiné kvality týkající se zabezpečení samotného výkonu činnosti. Já vám děkuji za pozornost, snažil jsem se o maximální rychlost. Chtěl bych poděkovat za přípravu této zákonné normy. Samozřejmě se ke svým pozměňovacím návrhům přihlásím v podrobné rozpravě.
Nyní vystoupí pan poslanec Ivan Adamec a připraví se pan poslanec Jiří Kohoutek. Tak pane poslanče, máte slovo, prosím.
Ale já si myslím, že to jedno není. Ty soudy tady hrozí. A teď si vezměte, jak je to s vámi. Jste vlastníci té lahve, nebo jenom té zálohy, nebo jak to je? Já jsem si kupoval klasicky modrou lahev. To je prostě realita. Tomu rozumím.
Myslím si, že máme šanci tomu tímto jednoduchým pozměňovacím návrhem bránit. A poslední pozměňovací návrh pod číslem 8421 se týká oblasti chovu zvěře, neboť jsou jednou z řady možností, získat kontrolu nad zvěří, jejíž teritorium je mnohem větší než stanovená velikost honiteb. Připomínám, že jeden z argumentů, proč se nesmí nebo proč někdo nechce snižovat velikost honiteb, je, že některá zvěř má ta teritoria větší. Nicméně takový jelen evropský má teritorium mnohonásobně větší už dnes, než je velikost 500hektarové honitby, jsou to spíše tisíce hektarů, a proto "oblast lovu" jako termín a práce s tím by určitě pomohla regulaci přemnožené zvěře. Proto navrhuji tento návrh, který v připomínkovém řízení navrhovala Českomoravská myslivecká jednota.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážení ministři, kolegyně, kolegové, SPD schválí návrh novely zákona o myslivosti tak, jak byl schválen nebo navržen zemědělským výborem. Máme jedinou výhradu, a to je střelba z luku. Máme obavu, že to nebude pro zvěř to nejlepší a poraněná zvěř že by mohla zhasnout mimo vlastní střelbu. Jsme si vědomi přemnožení spárkaté zvěře, což jde proti zájmu nás všech obnovit lesy po kůrovcové kalamitě.
Děkuji a v rozpravě vystoupí paní poslankyně Dana Balcarová.
Krátce proto, protože jsou identické s těmi, které jsem přestavovala v rámci invazní novely. Druhý pozměňovací návrh se týká lovu poranění zvěře, kdy je nutné umožnit lov poraněné či nemocné zvěře i mimo dobu lovu tak, aby se zabránilo jejímu utrpení.
Děkuji. Další v rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Čižinský.
Jedná se o ochranu naší zvěře před zavlečenými druhy a já bych rád tam přidal jelena siku, protože jelen sika skutečně ohrožuje genofond našeho jelena evropského. Domnívám se, že o tom není pochyb. Takže prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se potom přihlásím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Domníval jsem se, že jsme tu debatu absolvovali jak na výborech, tak byla samozřejmě projednávána i s dotčenými ministerstvy, ať už zemědělství, anebo životního prostředí. Vyžaduje to zhruba roční výcvik, následně to vyžaduje zkoušky. To je úplně absurdní představa, protože pytláci jsou motivováni hamižností. Těm nejde o výkon myslivosti, nemají v sobě žádnou etiku. Ještě alternativně by přicházela v úvahu kuše, ale luk a šíp ne. Je to opravdu krajní disciplína.
Máme zde Národní plán obnovy. Ale toto všechno není dohrané. A poté to půjde zpátky. A opět: Žijeme v iluzích v tom, že ten úředník, který to dostane na úrovni náměstka nebo úředního ministra, v tuto chvíli napříč jednotlivými resorty toto dohraje? Nikoliv. Je tam politické rozhodování. Takže ohrozíme i čerpání Národního plánu obnovy, respektive posune se to. Gigafactory. Ano, pracují na tom úředníci, a dobře na tom pracují a všechno se vyvíjí správným směrem a je velká šance, že budeme jednou z evropských zemí, která zde bude gigafactory mít. Na tom se shodneme pravděpodobně všichni, že to je krok správným směrem. Ale aby se ten krok uhrál, tak to musíme uhrát s těmi investory. To znamená, oni nabízejí, my poptáváme a musíme dát pobídku. Troufám si tvrdit, že nikoliv. Podpora podnikatelů. Je pravda, že to je přímá podpora i nepřímá podpora. V té přímé podpoře nicméně stále ještě vyplácíme. Já tady chápu, proč opozice měla určitou obavu a proč opozice v době covidu byla zalezlá a proč opozice v době covidu nechtěla převzít odpovědnost. Já bych chtěl vidět ty ministry, kteří by podepisovali za desítky miliard rozhodnutí ve prospěch podnikatelů. Rádi je podporujeme, ale ta odpovědnost toho, co musíme činit, je gigantická a nikdy v historii tady nebyla. Na mně jako na ministrovi, ne na náměstcích, ne na úřednících, je to, že musím denně podepisovat stovky a stovky žádostí. A rád to podepisuji a rád přijmu tu odpovědnost vědom si toho, že možná v budoucnosti prostě se to otočí proti nám a proti mně. To je Ministerstvo průmyslu a obchodu. On už tady jeden byl, ale ten úplně nedopadl. Mnoho let se o nich mluví, jsou připraveny a nezávisle na tom, jestli tam bude či nebude sedět ten či onen ministr úřední, tak se příprava vrtek nijak nezbrzdí a je to dobrá zpráva. Stejně tak se nic nezmění v rámci investic v železnicích v následujících týdnech, kdyby tu náhodou ten ministr nebyl. Změní se to, že bychom měli problém s rozpočtem. A já předtím, než k tomu rozpočtu dojdu, tak jenom musím vypíchnout jednu věc. A to je to, že je skutečně rekordní, a nejenom že je rekordní, ale hlavně se začínají nové stavby. Dálnic. Zahájilo. To je podstatné, jinak to někdo dědí už jenom: v průměru 200 metrů ročně. Ne kilometrů. Ne metrů. Za 340 milionů v průměru kilometr dálnic. Dneska se staví za polovičku. Parta, která přišla poté, se lekla a pro jistotu nedělala vůbec nic. Takže v průměru to možná nedopadlo špatně, ale výsledek je takový, že v následujících letech jsme tady nezkolaudovali vůbec nic. Protože já si nedovedu představit, že by úřední ministr v dané chvíli byl schopen protlačit rozpočet, který potřebujeme uhrát na Ministerstvu dopravy, a to je rozpočet, který bude na úrovni téměř 130 miliard korun. Ještě před rokem byl na úrovni 83 miliard korun a ještě před několika lety byl na úrovni 50 miliard korun. Jsme v situaci, kdy máme téměř 130 miliard. Ale není to jednoduché. Co je ještě možná dobré připomenout, je to, že máme připraveno na Ministerstvu dopravy komplexní bezpečnostní řešení pro železnice. Ale mou ambicí bylo, aby tato vláda toto odsouhlasila, aby tato vláda dala jasný jízdní řád ETCS. A opět, o čem to je? A opět, jenom chci podotknout, že si nedovedu představit, že o tom rozhodne ministr, který je úředním ministrem. On by to posunul v dobré víře dál. Takže příští vláda by tady neměla připravený systém ETCS, neměla by tady systém zabezpečení železnic, na čemž jsme pracovali rok, rok a půl. A za další, já prostě nechci tady být ten, kdo bude jenom říkat, co všechno se geniálně podařilo. Já jenom říkám, co nám ještě zbývá udělat. Částečně proto, že byl covid, částečně proto, že prostě je to regulérní doba a s tou se počítá prostě, s tou dobou. Můžeme se ještě bavit o tom, že chceme rozjet plavební stupeň Děčín a v nejbližších týdnech půjde na vládu, ale už nechci unavovat a zdržovat. Pouze jenom zmíním jednu věc. Nechutné to není vůči vládě. Vláda musí počítat s tím, že bude kritizována, a vláda musí počítat s tím, že i takovéhle útoky budou přicházet. Nechutné je to vůči rodinám těch pozůstalých. A máte velmi krátkou paměť, protože v době, kdy zde krize byla v největším rozpuku, v době, kdy zde bylo 15 tisíc lidí, kteří byli infikováni, denně, v té době jsme tady s čepicí v ruce stáli a pokorně jsme prosili o to, aby se prodloužil nouzový stav. A kdyby tenkrát nebylo státotvornosti vašich kolegů z krajů, kteří vás prohodili oknem a postavili se za racionální řešení, a to řešení takové, že se prodloužil ten nouzový stav a umožnilo se přijmout pandemický zákon, tak dneska by tady byla totální apokalypsa. Na to prosím rovněž nezapomínejte. No a pan Bartoš v závěru řekl, že se mu to jeví jako ztracená budoucnost, a že dokonce tuhne krev v žilách, když si představí to, že by tady tahle vláda ještě měla být. Nebo dokonce nějaká zájmová skupina že to tvrdila.
Nyní vystoupí s přednostním právem předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.
Tato vláda si naplánovala tak šílené hospodaření v rámci nadcházejících let, že se staneme v tom trendu, v tom nárůstu veřejného dluhu, rekordmany v Evropské unii. Je to dáno tím, že naše veřejné finance jsou náchylné na demografické změny. A všichni dobře tušíme, jaký demografický trend Českou republiku čeká. Veřejné finance České republiky nejsou připraveny, respektive penzijní a zdravotní systém není připraven na demografický trend, který Českou republiku čeká, a tato koaliční vláda s tím za osm let nic neudělala. Nic neudělala s penzemi, nic neudělala se stabilitou zdravotního systému, respektive zajištěním toho, aby byl udržitelný i v nadcházejících letech, kdy naše populace bude stárnout a kdy logicky ty náklady na zdravotní systém budou vyšší. Je to prostě důkaz toho, že veřejné finance se pro tuto vládu staly součástí předvolební kampaně, kdy budou chtít za peníze daňových poplatníků uplatit část svých voličů. Finanční trh neschopnost vlády rozumně hospodařit trestá. Když se podíváte na to, jakým způsobem se od začátku roku vyvíjejí úroky ze státních dluhopisů, tak zjistíte, že opět naše země je rekordmanem v tom, jak rostou úroky, za které si náš stát půjčuje. Veřejné finance jsou v naprostém rozvratu, paní ministryně nic nedělá, chystá další a další deficity a my to budeme platit tím, že budeme vydávat místo peníze na silnice, dálnice, školy, školky, tak budeme platit větší obsluhu státního dluhu. Myslím tím zejména malé a střední živnostníky, které hodila vláda absolutně přes palubu. Zeptejte se jich, kolik získali od státu podpory za to, že je vláda zavřela a znemožnila jim podnikání a obživu. Všichni asi můžete tušit, co to je pro malého živnostníka, který nemá rezervy, to, že mu vláda pošle peníze s tříměsíčním zpožděním. Živnostníci byli terčem pro vládu dávno před covidem. Zkrátka Agrofertu se dařilo, dotace šly. Nicméně podnikatelé byli ze strany finančního úřadu spíše zaklekáváni a likvidováni. Vzpomeňme si, kolikrát jsme na rozpočtovém výboru řešili firmy, které neprávem zlikvidovala Finanční správa. Co se stalo s ředitelem Finanční správy? Dostal trafiku na ředitelství v Českých Budějovicích. Takže padla i ta snaha Andreje Babiše, který sliboval voličům, že přestane trafikařit. Vláda nezvládla nic, co by této zemi pomohlo. Vidíte někde ty rychlodráhy, které Andrej Babiš sliboval nebo o kterých snil, když náhodou spal? Vidíte ty kilometry dálnic? To je v úplně jiných řádech. Dámy a pánové, tato vláda škodí České republice. Pokud ten chaos a její trápení ukončíme co nejrychleji, pomůžeme nejenom této vládě, ale především této zemi. Tato vláda nemá moji důvěru. Děkuji za pozornost.
Máte slovo k faktické poznámce.
Prostřednictvím pana předsedajícího k mým dvěma předřečníkům a k divákům. My si teď vysvětlíme, co se tady stalo. Tady se stalo to, že, aby Lubomír Volný nebyl jediný, který byl omezen časově, tak pan Stanjura, kterému nevyšel jeho plán, že půjde brzy domu, vydal pokyn svým dvěma spolustraníkům, aby se zapsali do té debaty, abych nemohl nikde říkat, že jsem byl jediný. Nicméně zase ti hloubaví a inteligentní voliči pochopí, že tento návrh byl vydán, když jsem byl já poslední. No a těm zbývajícím, kteří vám uvěří i ty lži, které tady - promiň Honzo - říkal prostřednictvím pana předsedajícího i kolega Jan Skopeček, tak bohužel nedá se nic dělat, oni vám je asi opět uvěří. Protože vy jste se na ty živnostníky vykašlali. Vykašlali jste se na ně. Byznys, který jste potřebovali udělat, jste udělali. A to se umíte domluvit, to si umíte vzít 12 hodin pauzu. To umíte obstruovat, to umíte udělat úplně všechno. Takže kufříček, tak to prostě je. Je to vaše vina a jejich ekonomická a jiná krev je na vašich rukou. Já jsem to měl původně na tři čtvrtě hodiny a vy jste z toho vyrobil už zábavu na hodinu a půl. Ale je to na vás. Já mám času dost.
Nikdo se nehlásí ani s přednostním právem. To znamená, že máte nyní možnost vystoupit se svým druhým vystoupením v délce 15 minut. Prosím.
Budeme pokračovat tam, kde jsme skončili.
To mně přijde téměř jako světový rekord, ale analýzu jsem si tímto směrem nedělal. My se hodně bavíme o ekonomice České republiky. Pan Babiš tady vykládal, komu kdy dal peníze a jak je všecko krásné. Tady byla nabízena ruka k nějaké debatě. Ale veřejné finance jsou v rozkladu, deficit je enormní. Ona slibovaná pomoc nedoputovala, kam by měla. Pan premiér tady vyzdvihl sám, a já jsem o tom nechtěl mluvit, ale asi chtěl toto téma ve Sněmovně řešit, kauzu Čapí hnízdo. Takže Policie České republiky navrhuje pana Babiše v této kauze obžalovat. Ano, je třeba zrychlit ty procesy, samozřejmě. Já si myslím, že orgány činí správně. A to v momentě, kdy on je v této vládě, je v rozporu jak s českým, tak i s evropským právem. Naposledy to zopakovala paní ministryně Dostálová v nějakém televizním pořadu, Demagog k tomu vydal hodnocení jako nepravda. Takže od momentu, kdy Andrej Babiš byl účasten na vládě, pro firmy pana Babiše šlo 20 miliard korun. Ona možná není tak do očí bijící, protože Andrej Babiš ji povýšil na systémovou záležitost. Ve své PR knize O čem mluvím sliboval pan Babiš, jak s korupcí zatočí. Jaká byla realita? Toto myšlení lze shrnout do jednoduchého hesla: systém a celá republika dělá na Babiše. Bavili jsme se zde mnohokrát o nezávislosti státního zastupitelství a o nezávislosti české justice. Podle mě dalším poměrně zásadním krokem, který se stal, bylo faktické vyšikanování nejvyššího státního zástupce Zemana, na kterého byl vyvíjen tlak jeho slovy i od zde sedící paní ministryně Benešové. Bylo tady podezření z korupce při nákupu zdravotních pomůcek. Já jsem tady zmínil důvěru v Českou republiku od našich zahraničních partnerů v Evropské unii i v Alianci. Poslední v mém seznamu, nikoliv však poslední hřích této vlády, jsou kroky vlády ve zjevném rozporu se zákony v době pandemie. Příklad může být ta faktická likvidace maloobchodu, který byl měsíce protiprávně uzavřen, který nikdy nebyl vyhodnocen jako epidemiologicky rizikovou hrozbou nebo provozem. Soudy různých instancí mnohokrát zrušily represívní vládní opatření týkající se svobody lidí i provozu živností a firem, která nebyla zdůvodněna. Chyběl jasný, srozumitelný důvod, proč vláda právě tato omezení aplikuje na občany a na firmy.